Platí, že kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Tento model je aplikován ve vyspělých západních zemích. Jde o rychlou a snadno kontrolovatelnou metodu, která bude správně preferovat podnikatele vykazující a zdaňující své příjmy.
Děkuji mnohokrát. Chtěl bych také ocenit i snahu pana ministra Blatného komunikovat i s námi jako představiteli opozičních stran. Takže se těším na snad zítřejší schůzku.
Prosím pěkně, tohle je cesta do pekel. Těmito dezinformacemi jsme promořenější než covidem. Výzkumy, které ukazují ochotu lidí se očkovat, jsou děsivé, ale je to zanedbáním komunikace a necháním rozbujení právě všech těchto dezinformačních webů, různých hoaxů a dalších věcí. Ale proč už to dávno není? Ale vzpomeňme, že to zase byl soukromý sektor, respektive občanská společnost, která s tím přišla a která i v tomto případě má chuť pomoci. Ostatně proto jsme tady to usnesení, které neplníte, přijímali. Pak ta data jsou různě jakoby ve vzduchu a někdo se v tom už ani nevyzná. Proto opětovně žádáme a apelujeme na to, aby byla tato informace pravidelně transparentně poskytována. To je další informace, která by měla být pravidelně aktualizována a zveřejňována. Ale nebyla už řečena informace, kdy tedy bude spuštěn pro zbývající část populace. Logistika to není snadná, já si uvědomuji, že to je velký úkol, který stojí před všemi složkami státu, včetně vlády. Chci, aby ten systém byl přívětivější. Tuto funkcionalitu doplňujete až za pochodu. Myslím si, že tyto věci jsou prostě trestuhodným amatérismem, který předvádíte. Já pevně doufám, že se tady dozvíme bližší informaci, jak to bude dál probíhat, a že budete konečně schopni říct: ano, děláme i chyby, poučujeme se z nich, a takto, tímto způsobem, je napravujeme. Děkujeme vám, lékaři, zdravotní sestry a všichni ostatní. Já tento dík chci tady z tohoto místa vyjádřit. Děkuji za pozornost.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, já už jsem chtěl reagovat na pana Stanjuru. Nepodařilo se mi to, protože jsem nemohl, takže zareaguji teď na to, co jsem slyšel. Ale já bych řekl, že bych se velmi chtěl ohradit proti tvrzení, že to je čirý amatérismus. Na začátku to nepochybně byl velký nápor, ten systém samozřejmě měl problémy, a to se dalo očekávat, všichni jsme s tím počítali.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás velice stručně seznámil se stanoviskem našeho klubu. To znamená, ty důsledky by jednoznačně nemusely být natolik, řekněme, drastické, tak jak zde byly prezentovány panem vicepremiérem Havlíčkem. Takže myslím, že jsem velice stručně nastínil, jak budeme hlasovat.
Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Děkuji za slovo. To znamená, pokud je to bezpečný investor, tak prověrku NBÚ dostane. Pokud tento investor nesplňuje kritéria zákona 412, tak tuto prověrku prostě nedostane.
Pan ministr nemá zájem o závěrečné slovo, takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Potřebný počet hlasů máme nastavený. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Nyní se budeme věnovat bodu číslo Informace k pozměňovacím návrhům máme rozdány v naší poště. Znovu je mezi námi přítomen pan senátor Tomáš Goláň.
Zásadními změnami, které směrnice přináší, jsou: požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismů ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidenci, jakož i stanovení efektivních sankcí. Pozměňovací návrhy Senátu se týkají předpisů v gesci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo spravedlnosti k nim proto zaujalo neutrální stanovisko, protože zmínění gestoři dotčených předpisů zaujali rovněž neutrální stanovisko. Je však třeba vnímat, že předmětné pozměňovací návrhy neplynou z požadavků transponované směrnice. Proto pléduji pro verzi, která byla odsouhlasena Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Velmi jednoduše. Jsem skálopevně přesvědčen o tom, že správné číslo je důležitější než rychlé číslo. Takže uvolňování těchto dat je zájmem všech a bude k dispozici tehdy, a věřím, že to bude brzy, jakmile všechna očkovací místa budou schopna v reálném čase vykazovat to, co je od nich požadováno, aby tato informace byla relevantní. Děkuji vám za pozornost.
Nejdřív chci poděkovat panu ministrovi, pokud ho ostatní poslanci nechají poslouchat řečníky. Tak, už to vypadá dobře, že bude mít pan ministr čas poslouchat. Děkuji za ta čísla. V tom problém není. Nicméně já začnu tím, čím pan ministr skončil. První skupina jsou zdravotníci. Tady přesně nevím, kolik jich je. Tyto detailní informace podle mě mohou výrazným způsobem zvýšit důvěru a zájem lidí o očkování. My jsme bohužel všichni viděli ty přeplněné čekárny, kde byla hlava na hlavě. To jsou přesně případy, které snižují důvěru veřejnosti, a měli bychom se jich vyvarovat. Je! Tam se nic nepočítá. Jsou mnohem složitější procesy než tohle. Ale o tom se nechci přít. To už je za námi, to bylo od minulého pátku. Co se stalo? A to není malé číslo. Když dneska říkáme, kolik máme zaregistrovaných seniorů a kolik má rezervaci, tak přece klíčové je také, abychom dostali informaci, kdy budou očkováni. Kdy budou očkováni poprvé a kdy budou očkováni podruhé, protože to je hrozně důležité, jestli mají termíny na konec ledna, začátek února, konec února nebo konec března.
Já požádám Sněmovnu o klid. Pane poslanče, ještě chviličku. Pokračujte.
Děkuji. Já jsem se nezlobil na pana ministra, ale na ty, kteří ho vyrušují. Děkuji za to, že už tomu tak nebude. Nemám na to odpověď.
Zkusme chviličku fungovat. Opravdu můžeme mít jiné názory, můžeme být koalice, můžeme být opozice, můžeme být cokoli, kritizujte, já budu taky kritizovat, úplně v pohodě, ale prosím vás, teď se domluvme. Takže já jsem moc rád, že se to takhle všechno řeklo, jsem vlastně rád, že jsem si mohl vyslechnout veškerou tu kritiku. Za sebe vám můžu říci, že na ní budu pracovat.
Pokud budete trvat na tom, že jste první v pořadí, tak je zabezpečeno, až budeme pokračovat. Tento bod musím přerušit. Nyní předám řízení schůze.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové.
Dámy a pánové, prosím o klid. Přestává být slyšet, co nám pan ministr říká. Děkuji vám.
Texty předpisů, které obce mají zveřejňovat na svých internetových stránkách podle zákona, bohužel roli oficiálního plnohodnotného pramene hrát nemohou, není zaručena úplnost ani aktuálnost. Navrhuje se pouze nahrazení povinnosti zaslat vyhlášený právní předpis dozorovému orgánu povinností tento předpis vyhlásit ve Sbírce právních předpisů. Sbírka právních předpisů nabízí bez zvýšení nároků na samosprávy zřejmě značnou přidanou hodnotu pro občany i pro obce a kraje samotné. Dovoluji si proto požádat o hlasování pro schválenou navrhovanou právní úpravu tak, jak ji Sněmovna už jednou schválila. Děkuji za pozornost.
A prosím, aby se slova ujal pan senátor Petr Holeček.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, děkuji za možnost promluvit ve slovutné Sněmovně za senátory a senátorky Parlamentu České republiky. Senát projednal návrh zákona na své 3. schůzi dne 16. prosince a výsledkem tohoto projednání bylo zamítnutí uvedeného zákona. Pro zamítnutí tohoto návrhu mimochodem bylo 47 ze 69 přítomných senátorek a senátorů, pouze 6 bylo proti zamítnutí. Senátoři zamítli návrh zákona ze dvou následujících důvodů. My nemáme nic proti informačnímu systému, ale současný systém, kdy obce evidují vyhlášky, je velmi funkční. To znamená, mluvili jsme o tom, zda zákon je potřebný, nebo nepotřebný, a dohodli jsme se, že zákon je nepotřebný. To znamená, že pokud Ministerstvo vnitra České republiky touží vydávat celostátní přehled obecně závazných vyhlášek, nic mu v tom nebrání.
Kdo je proti? Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.
U posledního hlasování jsem hlasoval pro, nicméně na sjetině mám, že jsem se zdržel.
Máme tady námitku pana poslance Benešíka. Nevím, jestli mám opakovat to, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro senátní verzi?
Děkuji za slovo. Zákon, jak ho Senát předložil, byl o tom, aby se v případě, když je nesrovnalost, dotace nevyplácely a aby měl možnost v případě nesrovnalostí lépe získávat údaje pro vyřešení těch nesrovnalostí. Nikdo tady za vládu nevystoupil, nevysvětlil, proč to vládě vadí, jak to Senát připravil.
Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty.
Děkuji za pozornost.
Nikoho nevidím, kdo by se hlásil do rozpravy. Pan senátor? Zájem není.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Víte, že po sedmi letech byla dojednána investiční dohoda mezi Evropskou unií a Čínou. Proč to říkám?
Děkuji.
My, když jsme ve zmíněné datum na výboru pro evropské záležitosti, jak jistě víte, který v těchto věcech zastupuje plénum Poslanecké sněmovny, projednávali strategickou pozici České republiky k tomu, jak by měla vypadat mezi Evropskou unií a Čínou, tak mezi našimi usneseními bylo i toto. Výbor pro evropské záležitosti konstatuje, že partnerství s Čínou musí být založeno na dodržování mezinárodních standardů ochrany lidských práv a závazků vyplývajících z mezinárodního práva, kromě jiného. A v tuto chvíli je tady podezření, že ta nově uzavřená smlouva vůbec nereflektuje tyto požadavky, že přestože víme, že Čína je zemí, kde dochází k odebírání orgánů politickým vězňům, jsou tam v tuto chvíli koncentrační tábory, je tam zneužívána otrocká práce, tak došlo k této dohodě. Ano, někteří kritizují Evropskou unii, ale my jsme součástí Evropské unie, náš stát v tomto má být sám aktivní. A já jsem se chtěla seznámit s tím, jaká byla pozice Ministerstva průmyslu a obchodu, jestli také vznášelo požadavky a kritiku k této dohodě, jak bylo úspěšné, a s tím vším bych byla ráda, abychom byli seznámeni.
Pan poslanec Výborný, připraví se paní poslankyně Golasowská.
Jedná se o ten zásadní bod, který projednáváme už řadu měsíců. Pátek 12. února jako první bod po bloku třetích čtení.
Další je přihlášena paní poslankyně Golasowská k pořadu schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Je to návrh zákona o matrikách, který tady už leží nějakou dobu a který naši občané chtějí, abychom ho projednali. Děkuji za podporu.
Jenom upozorňuji, že tam již padly nějaké návrhy na první a druhý bod ze strany pana předsedy Faltýnka. Uvidíme, jak dopadne hlasování.
Tento sněmovní tisk představuje návrh a týká se mimořádného příspěvku pro samoživitelky a mladé rodiny. Tento návrh jsme předkládali již v loňském roce, a to z toho důvodu, že z dat vyplývá, že právě samoživitelky byly v době koronavirové a karantény nejvíce postiženy. Samoživitelky a samoživitelé se skutečně ocitají v době velké nejistoty. A právě tato skupina, o které jsem hovořila, na ni to dopadá nejvíce. A situace je o to vážnější, že matky samoživitelky představují vedle seniorek druhou nejohroženější skupinu ohroženou chudobou. Navrhujeme vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 6 000 korun. My jsme tento návrh předkládali také v rámci projednávání takzvaného rouškovného a chtěli jsme upozornit na to, že nejen důchodci, ale i samoživitelky a samoživitelé jsou na tom v současné době špatně, co se týká jejich příjmů.
Tak to ano. Takže má slovo paní ministryně. Jak budete chtít.
Poskytli jsme součinnost. Skutečně mohu tady potvrdit, že to bylo pečlivě projednáno se Soudcovskou unií, s experty, takže výsledek nás potěšil a v podstatě je dobře, že to prošlo.
Vážené dámy a pánové, hutí SPD dlouhodobě bojuje za pomoc lidem v dluhových pastích. Chceme ukončit lichvu a prosazujeme zestátnění exekutorů. Zákon, který máme před sebou, nám vrátil Senát. Nový zákon, který SPD podporuje, zřizuje chráněný účet. Peněžní ústavy, banky, spořitelny, ale třeba i pojišťovny jsou mimochodem další skvělé téma a součást systémového řešení. Naposledy jsem o tom mluvil v souvislosti s loňskými úvěry pro firmy, kdy stát vyhlašoval, že bude ručit za úvěry u komerčních bank a bude na ně i přispívat. V tomto ohledu je náš systém ojedinělý v celém civilizovaném světě. Západní vlády přece jen uvažují trochu ekonomicky, a tak přímo investují nejen do průmyslu, ale také do bank a jsou tak spolumajiteli a příjemci dividend jak ze světoznámých západoevropských automobilových firem, ale také z bank. A tak český dělník nejenže pracuje na německé důchodce, ale také přispívá západním vládám i extrémními poplatky v bankách vlastněných zahraničními vlastníky, mezi nimiž jsou často i vlády západních zemí. Další bonus je, že v takových bankách si můžou veřejní vlastníci určit přívětivější pravidla a samozřejmě nižší poplatky. A samozřejmě že to také dělají. Podstatou problému je, že jednou z cest, jak zabránit lichvě a exekucím, je dát lidem jinou možnost. Řešením je nejen zastropování úrokových sazeb RPSN, což také navrhuje SPD - a ten zákon na zastropování RPSN nám už tady leží ve Sněmovně tuším asi dva roky a ostatní strany nám ho tady blokují - ale také například možnost levné půjčky od státní banky či státní spořitelny. Pokud bychom nesplácené půjčky očistili od lichvářských a exekučních poplatků a přirážek, dostali bychom se často na méně než polovinu dlužné částky a tu by lidé mohli bez problémů splácet dokonce i s úrokem, který by kryl inflaci. Zřízení chráněného účtu je dobře. Je to něco lepšího než nic, aby lidem zbylo na jídlo. Ale doufám, že snad většina z vás, vážení kolegové, pochopí, že to není řešení dluhové pasti. Zčásti to pochopily banky, které komerční konsolidaci nabízí, ale tu samozřejmě nenabízí lidem v exekucích. Takovou službu by měla nabízet státní banka. Tyto státní zastavárny měly jediný účel - dát lidem variantu k lichvářům. Státní zastavárny byly zrušeny 20. listopadu 1951 vládním nařízením o zrušení státních zastaváren, ale současně už jejich funkci přejaly zestátněné banky a spořitelny. To je dnešní systém kolem exekucí. A stát nakonec privatizací, exekucí a nefunkčním soudnictvím způsobil ožebračení milionů lidí. Jde o křivdy způsobené absolutní zvůlí vůči bezmocným lidem. Popravdě, jak historici, tak filozofové vidí, že v podstatě se v dějinách mění kulisy, ale lidská povaha zůstává stejná, a pokud někdo nechrání slabé, zneužívá moc, pak je to vždy zásadní problém. Vážené dámy a pánové, zákon, který tady teď schvalujeme, je pouze malým kamínkem v mozaice. Chcete řešit exekuce? Tak analyzujme příčiny dluhových pastí a pojďme je řešit. Je to velká práce.
Pane poslanče, ještě chviličku.
Nebudu se vracet k debatě, která se tady ve Sněmovně vedla, protože Sněmovna schválila tento návrh zákona už jednou. Možná jenom připomenu tu základní věc. Takže tohle je podle mě to základní, co tady bylo předloženo, na čem se Sněmovna usnesla.
Děkuji vám. Prosím, pane senátore, nyní máte slovo.
Vážený pane předsedající, pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slovo. Tedy v tomto případě názor Senátu byl poměrně jednoznačný. Pokusím se vám alespoň v krátkosti přednést důvody, které kolegyně a kolegy senátorky a senátory k tomuto rozhodnutí vedly. Ten nejčastější argument, který zazněl na plénu Senátu a na který asi nejvíc kolegyň a kolegů slyšelo, byl argument právní. My jsme tam měli diskuzi o tom, jestli argumenty, které vznášíme, jsou právní, nebo politické, tak já jsem si to i tak dovolil rozdělit, že první přednáším argument, který byl podle mě právní, který zazněl opakovaně. Tento požadavek podle našeho názoru u tohoto zákona nebyl splněn. Je to dáno jednak objektivně tím, že vládní nařízení nejsou vydávána stejně precizní cestou jako zákony nebo podzákonné předpisy.